Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové. Nyní pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák s přednostním právem.
Děkuji za slovo.
Budeme hlasovat bez rozpravy. Ale všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý večer dámy a pánové.
Proti? Hlasování končím. I tento návrh byl přijat. Dále bych vás chtěla informovat, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, sněmovní tisk 416, rozpočtové určení daní. Tento bod navrhujeme zařadit do schváleného pořadu 36. schůze. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno 169 přítomných, pro 162, proti nikdo. Hlasování končím. I tento návrh byl přijat. Hlasování končím. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Já chci jenom upozornit, že například u mého kolegy pana poslance Petra Bendla padl alternativní návrh. Jeden sice byl na pátek, ale druhý byl na tento týden. Je pravda, že tam byl návrh i na pátek toho 27., ale současně byla alternativa na tento týden, takže nemůžeme o tomto návrhu nehlasovat.
To jen abychom věděli, o čem hlasujeme.
Jsem-li zodpovědný rodič, tak určitě netahám děti do barů, které jsou zakouřené. Do hospod, kde kouří jeden za druhým. Ale co tedy uděláme pro ochranu zdraví těchto dětí? Říkám, jsem celoživotní nekuřák.
Pan kolega Kaňkovský.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové. A my jsme si to zažili nedávno tady v Praze, kdy jsme asi na osmý pokus našli restauraci, kde se skutečně dalo v době obědové najíst bez tabákového kouře. Pro mě je naprosto nepředstavitelné, že bychom regulovali kouření někde v domácnostech. To si skutečně myslím, že není možné a nedokážu si to ani představit. Dneska se mluví někde o dvou a půl milionu lidí, kteří pravidelně kouří. Co je velmi zásadní, je, že nám narůstá počet dětí, které kouří, a máme velký problém u mladistvých. Dokonce si dokážu představit i určitá rizika, které se vznikem tohoto fondu mohou vzniknout. Tady bych si možná neodpustil pár čísel. Detoxifikační lůžka pak v 55 okresech a ve dvou krajích. Tato čísla jenom dokládají to, že prevencí drogově závislých zejména u mladistvých je potřeba se velmi intenzivně zabývat. Proto bych chtěl závěrem říct, že poslanecký klub KDU-ČSL vítá vládní návrh, ale vítá i ten poslanecký návrh zákona. Závěrem mi dovolte vyjádřit přání, abychom v této pro mě velmi důležité problematice odhodili ideologie, odhodili i některé své osobní antipatie a dokázali naší veřejnosti, že nám na zdraví naší populace záleží. Děkuji vám za pozornost.
A já bych byl rád, kdyby to nebyla odpověď - protože to mají všude. Základní dotaz, pane ministře: Když ten zákon prosadíte, začne fungovat, o kolik procent klesne spotřeba cigaret v České republice? Budeme o sobě říkat, že jsme moderní, evropští, zařadili jsme se do toho trendu. Vždycky když jsme na konci té cesty, tak se skoro zapomene, kdy jsme začali. A toto je začátek té cesty, jeden z mnoha pokusů. Ve Francii mají 200 metrů, tak my budeme mít také 200 metrů čtverečních. Takhle připravujeme jednu regulaci za druhou. Mě by to docela zajímalo jen tak jako sportovního fanouška, když budeme mít ty dva registry, jestli tam bude nula, nebo ne. Ale opravdu ta posedlost vytvářením všelijakých registrů, já tomu úplně nerozumím. Dneska říkáme, že tam budou sociální kontakty. A kdo mi nevěří, tak se jděte podívat do těch metropolí, moderních, evropských, pokrokových, kde už ten zákaz je. Kdo bude vynucovat dodržování toho zákona? To bude poměrně složitý problém. Já se obávám, že to tak skončit může. Takže bylo by nejrozumnější, kdybychom dnes nebyli evropští a moderní, použili bychom zdravý selský rozum a podpořili zamítnutí těchto obou návrhů zákonů. Děkuji za pozornost.
Mám zde dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu paní poslankyni Válkovou. Potom se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vystoupení pana předsedy Stanjury bylo do té míry zásadní, že v řadě z nás vzbudilo pochybnosti o postojích, které jsme již zaujali. Prosím členy klubu, abychom se shromáždili v prostorách klubu.
Já jenom kvůli pořádku - já nejsem ani puritán ani nekuřák. Mně se velmi líbil příspěvek kolegy Birkeho, protože ve stejné situaci jsem byl v roce 1975 a též ze strachu jsem přestal kouřit. Druhá poznámka. Nyní mi dovolte jenom velmi stručně, já nerad tady hovořím a vedu politické řeči, to už nemám vůbec rád, ale musím se vrátit trochu do historie. Podotýkám, byl to pouze alkohol. To je také v pořádku. On je asi někde venku.
Nyní pan poslanec Martin Kolovratník, připraví se paní poslankyně Pecková.
Je to výživná a dlouhá debata. Není se co divit za mediálního zájmu. Ale mně to nedalo, abych také několika slovy do té debaty nepřispěl, byť si myslím, že to asi bude trochu zbytečné, protože je to vidět, jsme tu rozděleni na dva nesmiřitelné tábory a těžko doufat, že někdo svůj názor změní nebo nějakým způsobem posune. Mně to opravdu přijde normální a běžné. Podívejme se do civilizovaného světa. Běžte se dnes do té naší restaurace podívat. To je první příklad z malé obce. Skotsko, Skotové s jejich národní náturou takovou, jaká je. A nikdo se nepodivoval, nikomu to nepřišlo divné, degradující nebo omezující. Pro Skoty je to normální. Mně to skutečně nepřijde divné nebo nenormální nebo někoho omezující. Prosím, nevymýšlejme složitosti, nehledejme různé kličky a debaty o různých omezeních podnikání a osobní svobody. Takže ještě jednou, vezměme rozum do hrsti.
Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Nyní paní poslankyně Gabriela Pecková, připraví se pan poslanec Rom Kostřica.
Prosím vás, on tady mluvil o styku jednou za tři roky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás poprosím, abyste se usadili na svá místa a přestali diskutovat, protože budeme projednávat návrh programu, na kterém se shodlo grémium. Pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 36. schůze, navrhuje grémium tuto strukturu: Ve 14.30 poté bod 212 a tím jsou ústní interpelace. Ve čtvrtek 17. prosince bychom projednávali body v tomto pořadí: 211 - odpovědi na písemné interpelace, v 11 hodin poté bod 195, poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další. Ve 14.30 bod 212, což jsou ústní interpelace. Táži se, zda má někdo proti tomuto námitku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Přihlášeno 162 přítomných, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Proti nikdo. Návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Hlasování končím. Pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Hlasování končím.
Prevalence denního kuřáctví v dospělé populaci vykazuje v posledních deseti letech velmi mírně klesající trend. Výrazně se nemění také podíl osob, které jsou nuceny pobývat v zakouřeném prostředí. V porovnání s rokem 2013 došlo k více než trojnásobnému nárůstu uživatelů. Tak to jsou údaje samozřejmě Státního zdravotního ústavu. Takže je to tam přísné. Takže ta procenta se pohybují zhruba kolem poloviny, což jsou také čísla alarmující. To je asi definice problému tabáku. Druhý bod je konzumace alkoholu. Tam jsme samozřejmě také na čelných místech v Evropě i ve světě. Pokud jde o konzumaci, situace v České republice se rovněž významně nemění. Spotřeba je stabilizována na relativně vysoké úrovni přibližně 10 litrů čistého alkoholu za rok na obyvatele včetně dětí. Z toho samozřejmě každý nepije čistý líh nebo čistý alkohol, ale je tam spotřeba - asi jednu polovinu dělá pivo, jednu třetinu dělá líh a zbytek je spotřeba vína a ostatních alkoholů. Za konzumenty s vysokým rizikem lze považovat 16 % dospělých, 5 % jsou pak problémoví pijáci. Jsou rozdíly ve vzdělání, a statisticky významné. Vysokoškoláci udávají časté pití nadměrných dávek ve srovnání se středoškoláky a s lidmi se základním vzděláním nebo vyučenými méně často. Česká republika dále vykazuje vysokou míru užívání alkoholu nejen u dospělých a dětí a mladistvých do 16 let. Zase nevalné umístění v evropském žebříčku - první místo. Z uvedené studie vyplývá, že nadměrné dávky alkoholu pět a více sklenic při jedné příležitosti více než třikrát v posledním měsíci konzumuje u nás pětina studentů. U chlapců vzrůstá výskyt pravidelného pití piva a destilátů, u děvčat vína a destilátů. Dalším znepokojujícím faktorem je dostupnost alkoholických nápojů. Ty děti byly do 16 let.
Už je tady pan ministr zdravotnictví, ale toho jsem zrovna nemyslel, protože chápu, že tady sedí pořád.
Když to shrnu, ano, většině Čechů skutečně vadí kouř v restauracích, s absolutním zákazem ale nesouhlasí. Celkově se tak podle autorů tohoto průzkumu ukazuje dlouhodobý trend, že většinová domácí populace není nakloněna přijímání striktních zákazů, které nedávají možnost volby. Jenže tady je jeden zásadní rozdíl. Hygienické předpisy řeší věci, které z pohledu zákazníka nevidíme a nemůžeme ovlivnit. Například jim těžko půjdeme kontrolovat čistotu kuchyně, čerstvost surovin nebo stav lednic. Kuřáckou restauraci ale poznáte okamžitě, a můžete se tedy rozhodnout, jestli do ní půjdete, nebo ne. Ze stejného důvodu nelze také srovnávat zákaz kouření v restauracích s jinými místy, kde zákaz platí, ovšem při jejichž návštěvě nemáme na výběr. Do restaurace můžeme. Existence kuřáckých restaurací nijak práva nekuřáků neomezují. Vždyť je to v podstatě hrozně jednoduché. Až po vašem zákazu zkrachují, tak stejně nebudou. A to vám vadit nebude, předpokládám. Jestli chtějí striktní nekuřáci chodit do kterékoliv hospody, aniž by byli obtěžováni dýmem, má to asi stejnou logiku, jako si v řadě restaurací najít tu vegetariánskou a dožadovat se tam práva na krvavý steak. Když pominu, že důvěryhodná studie na toto téma podle všeho vůbec neexistuje, dovolím si výše uvedené souvětí interpretovat o něco srozumitelněji. Statisticky významný dlouhodobý efekt. Jak to chápu já, tak některé hospody krátkodobě, což asi nebudou myšleny řády dnů, přijdou o zisky, řada jich pravděpodobně úplně zkrachuje. Ve výhledu to ale v celorepublikovém průměru nebude zas tak zlé. Sami dobře vědí, na jakou klientelu cílí a jaké podmínky chtějí. Jinak se obávám, kam tato snaha vychovávat národ povede. Ano, kouření má silně negativní důsledky na zdraví. Co se třeba zamyslet nad tím, jestli místo restrikcí nebude vhodnější nějaká pozitivní motivace, například daňové zvýhodnění nekuřáckých podniků, které by pak mohly mít lepší ceny a tím být pro zákazníky atraktivnější? A jenom na okraj. Uvědomte si konečně, že kdyby skutečně lidem v této republice kuřácké podniky tak moc vadily, už by tu dávno nebyly, protože by do nich prostě nikdo nechodil. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Už máme precedens plošného zákazu kouření a to je letecká doprava. Přestal někdo lítat?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Druhá věc, kterou bych chtěl říct, a myslím, že je férové ji říct: Jsem kuřák. Někdo by řekl silný, někdo by řekl slabý, to asi závisí na úhlu pohledu. Takže připouštím, že jsem v této věci v jistém střetu zájmu. Trochu mě mrzí, že řada mých předřečníků neřekla, že v tomto střetu zájmu je. Pokud je někdo celoživotní nekuřák, je to jeho naprosté právo.
V hotelech a ubytovacích zařízeních je kouření povoleno nejvýše v jednom z deseti pokojů určených pro ubytování. Bez ohledu na počet pokojů kouření může být povoleno nejvýše ve třech pokojích určených pro ubytování. Francie. Personál a nezletilí nemají dovoleno vstupovat do kuřáckých místností. Opět zakázáno s výjimkou otevřených vnitřních nebo venkovních prostorů. Ve společných veřejných prostorách hotelu je kouření zakázáno s výjimkou označených kuřáren. Lucembursko. Zde je to rozděleno poměrně obšírněji. A v hotelech a ubytovacích zařízeních zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu svých zaměstnanců před pasivním kouřením, což předpokládá zřízení kuřáren. Maďarsko Zde platí absolutní zákaz kouření s výjimkou doutníkových salónků v hotelech. Na Maltě - restaurace a bary - absolutní zákaz kouření, hotely a ubytovací zařízení - zákaz kouření s výjimkou schválených označených kuřáren. Úplný zákaz kouření však platí na území spolkových zemí Sárska, Bavorska a Severního Porýní-Vestfálska. Pokud je to nezbytné, zaměstnavatel musí vydat obecný zákaz kouření nebo umožnit kouření pouze ve vyhrazených místech pracoviště.